Protože kdo vlastně teď řídí celý proces vnitřního auditu a kontroly?
V takovém případě je na nástupištích velká koncentrace cestujících, kteří se proplétají mezi vlaky, a ty dané nástupní hrany nestačí.
Já vám děkuji, pane poslanče, a konstatuji, že jsme pro dnešní jednací den ukončili projednávání ústních interpelací. Já vám všem děkuji, přeji vám hezký zbytek dne.
Vezmu to trochu neformálně. A je zajímavé, že všechny tyhle posudky jsou samozřejmě vytvořeny a podepsány autorizovanými osobami s kulatým razítkem. V této chvíli ale podle našich informací není ještě ta analýza hotová. Je hotova nějaká etapa a dílčí výsledky. A je otázka, jestli lze tyto dílčí výsledky použít, protože i podle správního řádu přezkum na základě neúplných nebo nedokončených údajů není právně možný.
Pan poslanec má zájem položit doplňující dotaz.
Sám jste zmínil těch pět posudků. Ten problém tam existuje.
Pan ministr už nebude reagovat, nebyla položena otázka. Slovo má pan poslanec Ludvík Hovorka, který přednese svoji interpelaci na ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka ve věci screeningu imunity novorozenců.
Závažné vrozené poruchy imunity se v naší populaci vyskytují četněji než vrozené metabolické vady. Bez screeningového vyšetření se vrozená porucha imunity u dítěte, které je v prvních měsících života chráněno protilátkami od matky, nemusí po narození projevit. Odhalí se většinou později. To se týká rotavirových vakcín, pak BCG vakcíny i vakcíny proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím MMR. Laboratorní vyšetření je dostupné na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně a na 2. lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze. Screeningové vyšetření je běžné ve Spojených státech a je zavedeno v Norsku. V současné době jsou naši lékaři schopni díky klinickým a laboratorním vyšetřením ze suché krevní kapky novorozence včas odhalit některou ze závažných poruch imunitního systém a zahájit včasnou léčbu. Je to vyšetření velmi levné a velmi nákladově efektivní. Vážený pane ministře, co uděláte pro plošné zavedení tohoto screeningu v České republice? Dále bych se chtěl zeptat, protože se na mě obrátilo několik rodičů s dotazem na možnost přístupu k alternativním vakcínám v České republice proti vakcínám připravovaným na buněčných liniích pocházejícím z tkání uměle potracených lidských plodů. Tyto alternativy jsou dostupné pouze v Japonsku. Je možno a za jakých podmínek zpřístupnit zájemcům v České republice japonské vakcíny, zejména MMR a hepatitidu A, například v rámci specifického léčebného programu?
Děkuji za slovo. Jistě víte, že v průběhu posledních dvou let došlo ke katastrofickému nárůstu nahodilých těžeb dřeva způsobenému kalamitními kůrovci, což způsobuje extrémně zvýšený pohyb nákladní automobilové dopravy, která odváží to napadané dříví z lesa. Nejhorší situace je na severní Moravě a ve Slezsku. Nejhorší situace je v okresech Bruntál, Olomouc, Opava, Vsetín, Nový Jičín, Šumperk a Frýdek-Místek. Následky těžby a odvozu dřeva v postižených oblastech jsou zjevné - a tady je právě doprava - na totálně zničených pozemních komunikacích, které většinou nepatří Lesům České republiky. Jsou to cesty soukromé a hlavně místní komunikace v majetku obcí. Moje otázka, pane ministře, zní: Těžební a svozová technika Lesů ČR páchá dennodenně významné škody na okolních vozovkách a jsou to všechny třídy - krajské, dvojky, trojky, místní komunikace obcí a soukromé cesty. Ptám se tedy, jak budete tuto újmu vlastníkům komunikací kompenzovat. Zástupci obcí vás prokazatelně několikrát o věci informovali a vy jste zatím neudělal nic. Ptám se, proč se této věci nevěnujete. Kdy a jaké manažerské pokyny zadáte vedení podniku Lesy České republiky? A závěrem vás chci informovat, že podrobnější informace k tomuto tématu si dnes žádám i v písemné interpelaci a že budu připraven váš postup řešit a diskutovat na 60. schůzi Poslanecké sněmovny začátkem září.
Pan poslanec má zájem o doplňující otázku.
Děkuji panu ministrovi za odpověď i za jakousi naději, kterou dal pro vodní záchrannou službu.
Vážená paní ministryně, nejsem spokojena s písemnou informací k usnesení číslo 257 výboru pro sociální politiku ze dne 20. dubna 2017, která se týká České správy sociálního zabezpečení. Konkrétním důsledkem je dlouhodobé nezajištění rozvoje těchto aplikací a nezbytné podpory běžného provozu s aktuálním rizikem kolapsu aplikací. A kde je vaše zodpovědnost, paní ministryně? Nebo zde zase budujeme kauzu podobnou panu Šiškovi?
Vážený pane ministře, obracím se na vás stejně jako před dvěma týdny na pana premiéra a paní ministryni Šlechtovou ve věci kritické situace, pokud jde o kapacity mateřských škol ve Středočeském kraji. Na vysvětlenou: Z mapování absorpční kapacity vyplývá obrovský převis připravených projektů. Ilustrativní jsou čísla. Zdůrazňuji, že jsou to projekty připravené k realizaci. Já myslím, že není přehnané hodnocení, že stávající situace je prostě neúnosná. Jak ji hodlá řešit tato vláda? Je možné využít evropské peníze? Je možné navýšit či zřídit národní dotační tituly? Děkuji za písemnou odpověď.
Pan poslanec Kolovratník není přítomen, takže jeho interpelace propadá.
Ano, říkáte to dobře, pane předsedající. Vy jste nás na výboru 20. dubna ubezpečovala, že na České správě sociálního zabezpečení je vše v pořádku. Chci se vás znovu zeptat: Co se vlastně děje na České správě sociálního zabezpečení a čemu vystavujete, paní ministryně, své zaměstnance? Myslím si, že jako ministryně práce a sociálních věcí byste spíše měla své zaměstnance chránit.
Přednese svoji interpelaci na ministra vnitra Milana Chovance ve věci prodeje nemovitostí cizincům. Prosím, paní poslankyně.
Tento člověk - a to víme, že to ošetřeno je, že to umožňují zákony, prostě já jako soukromník prodávám soukromníkovi nemovitost. Ať přichází odkudkoliv. To přece nikdo nemá přehled o tom, co je to za lidi. S čím, s jakými úmysly k nám přicházejí? Takže bych ráda, aby mi pan ministr vnitra vysvětlil , jak je to ošetřeno. Jakou formou je zabráněno koncentraci těchto lidí v určitých oblastech. Víme všichni, jak to vypadá na Teplicku, a řada občanů je znepokojena.
Obchvat, respektive zpoplatněný úsek dálnice, končí na křižovatce, která velmi zatěžuje spojení mezi městy Otrokovice a Zlín. Vážený pane ministře, existuje dopravní průzkum, který potvrzuje, že velký objem dopravy mezi Zlínem a Otrokovicemi by mohl být omezen využíváním obchvatu za předpokladu, že by ten nebyl zpoplatněn. Nejen obyvatelé těchto dvou měst, ale i občané okolních obcí by chtěli snížit dopravní zatížení. Snížila by se tím i nehodovost a hlavně by se zrychlila doprava. Děkuji za vaši písemnou odpověď i za vaši podporu iniciativy města Otrokovic.
Já vám děkuji. Nyní dávám slovo paní poslankyni Janě Lorencové, která přednese svoji interpelaci na ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka ve věci Diag Human.
Vážený pane ministře, během své práce hovořím s řadou podnikatelů, kteří si stěžují na to, že finanční úřady porušují zákon a zneužívají své postavení k tomu, aby vybíraly daně za každou cenu. Vůbec jim nevadí, že obcházejí zákon. Žijeme ještě v právním státě? Uvedu několik konkrétních příkladů, na které budu chtít od vás odpověď. Je systém ADIS jednou ze záruk spravedlivého procesu při správě daní? Nesrovnalosti v elektronickém výpisu, které usvědčují správce daně z antidatování dokumentů, odvolací finanční ředitelství bagatelizuje a nazývá drobnými nuancemi zapříčiněnými interními postupy. Může tedy konkrétně správce daně přesně předvídat a použít číslo jednací, které bude vygenerováno systémem ADIS až následující den? Pokud je toto pravda, znamená to, že si finanční úřad může manipulovat se spisem, jak se mu zlíbí, a ovlivňovat tak výsledek kontroly dle vlastní potřeby. Za druhé. Odvolací finanční ředitelství považuje paní Evu Jurákovou z oddělení provozního zabezpečení při jí vyřízení stížnosti daňového subjektu za nestrannou a objektivní. Jako důvod uvádí, že není osobou, která vedla řízení ve věci daňové kontroly. Je paní Eva Juráková, pracovnice oddělení provozního zabezpečení z územního pracoviště Finanční úřad Brno 1, osobou oprávněnou vyřizovat stížnosti daňových subjektů? A dále. Z těchto mých dotazů vyplývá, že Finanční úřad pro Jihomoravský kraj a Finanční úřad pro Prahu 7 zřejmě porušují zákon. Děkuji.
Další vystoupí pan poslanec Ludvík Hovorka, který bude interpelovat ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka ve věci nízkých úhrad nemocnice Zlín.
Já bych chtěl navázat na svoji předchozí interpelaci, která se týká rovněž Baťovy nemocnice a rozdílnosti úhrad některým nemocnicím. Když jsem si porovnal údaje za roky 2011 až 2013, tak jsem našel rozdíl 387 milionů korun. Znamená to, že Krajská nemocnice Tomáše Bati dělá stejnou medicínu jako ostatní nemocnice výrazně levněji. Pokud přesto neprosperují, zatímco ty nákladově dražší nemocnice prosperují, pak to znamená, že je něco špatného s úhradovými vyhláškami nebo dodatky.
Další vystoupí se svou interpelací paní poslankyně Olga Havlová.
Vážený pane premiére, noční můrou mou a noční můrou samospráv jsou některé nápady pana Babiše, předsedy koaličního hnutí ANO. V posledních týdnech se objevily jeho myšlenky, podle kterých by snad měla být zrušena obecní zastupitelstva - základ reprezentativní demokracie na lokální úrovni - garantovaná ústavním pořádkem. Já se proti takovým nápadům chci velmi hlasitě ozvat. Existence a rozsah svobody místní samosprávy v našich dějinách splývá s existencí a rozsahem svobodných poměrů obecně. Potlačení místních zastupitelstev, která je možné vnímat také jako jakousi školu demokracie, je krokem na cestě k potlačení těchto poměrů. Sdílí pan premiér tento můj názor? Děkuji za písemnou odpověď.
Já vám děkuji. Vaše interpelace, jak jste říkala, bude zodpovězena v písemné podobě.
Vážený pane předsedo vlády, já bych vás žádala o informaci. Vaše kolegyně ze strany sociální demokracie paní Marksová vydala na svém facebooku 30. června 2017 příspěvek Šikana v zaměstnání si zaslouží pozornost, kde apeluje na zaměstnance, aby se nebáli o tomto problému mluvit a upozorňovat na něj. Cituji. Jsou zde i ty velmi těžké zdravotní problémy u mých podřízených. Já jsem od začátku května zproštěn výkonu služby v absurdní komedii, kterou dirigují pravděpodobně konkrétní dodavatelé, kteří nesnesou, že po nich řadoví úředníci objednavatele striktně vyžadují plnění smluvních závazků, dodržování termínů a uplatnění smluvních sankcí. Tedy netypická šikana vlivné skupiny proti řadovým lidem, kteří chtějí dělat pořádně svoji práci." Mohl byste mi tedy vysvětlit, co se děje na České správě sociálního zabezpečení? Vede mě to právě k této interpelaci.
Jako další vystoupí pan poslanec Antonín Seďa.
Vážený pane předsedo vlády, na základě testů provedených Jednalo se zejména o rozdíly ve vlastnostech či složení. Ukazuje se, že v některých zemích jsou potraviny kvalitnější či zboží účinnější, což považuji osobně za nepřijatelné a za diskriminující vůči našim občanům. Dvojí kvalita potravin, a teď se ukazuje i dvojí kvalita zboží, je velmi diskutujícím tématem. Vím, že jste byl před několika měsíci na jednání Evropské rady, kde se tato problematika řešila a diskutovala. Nicméně nejsem seznámen s výsledkem tohoto jednání. Vždyť nelze nadále tolerovat, aby obyvatelé naší země byli považováni ze strany Evropské komise za občany druhé kategorie. Navíc šlo často o kvalitnější výrobky. Děkuji za vaši písemnou odpověď.
Já vám děkuji.
Děkuji za slovo. To se týká především sester v nemocnicích. Netýká se to zdravotních sester jak v sociálních službách, tak se to bohužel netýká ale tzv. zdravotnických asistentů. A práci těch kvalifikovaných, plně kvalifikovaných sester z pohledu zákona už převzali ti zdravotničtí asistenti, jejichž postavení jsme upravili zákonem, který vyjde v platnost. Nicméně přidání zdravotnickým asistentům v následujících měsících jaksi se realizovat nebude. Já si myslím, že tímto způsobem zdravotnictví v podstatě vyprazdňujeme, protože vždycky zaplácáváme jednu díru a vytváříme další otvor v tom samém trupu téže lodi. Takže pane premiére, proč jste nepřidali i zdravotnickým asistentům, na jejichž práci stojí chod mnoha oddělení v mnoha nemocnicích v České republice? Já si myslím, že to je zásadní chyba a že vláda by ještě stihla jistě nějaké opatření, kterým by tuto situaci narovnala do konce volebního období.
Zajímala jsem se o to velmi podrobně a považuji za velmi důležité se zeptat na tyto oblasti. Konkrétním důsledkem je kromě jiného dlouhodobé nezajištění rozvoje těchto aplikací a nezbytné podpory běžného provozu s aktuálním rizikem kolapsu aplikací. Proto se vás jako předsedy vlády chci zeptat, jak bude dlouho tento stav trvat. Ministerstvo práce a sociálních věcí je tím pověstné.
Já vám děkuji, paní poslankyně. A máme 14.58 a už jsme se vypořádali se všemi interpelacemi na pana předsedu vlády. Upozorňuji Poslaneckou sněmovnu, že jsme vyčerpali všechny přihlášky určené předsedovi vlády a budou následovat bezodkladně ústní interpelace na ostatní členy vlády.
Odpovědí na moji ústní interpelaci jste mi slíbil tuto situaci vyřešit novelou příslušné vyhlášky v červnu tohoto roku.
Vážený pane ministře, podle posledních zpráv statistického úřadu jsem byla nemile překvapena smutnou skutečností, že Česká republika je dlouhodobě největším exportérem surového dříví na světě, tedy suroviny bez přidané hodnoty. Tento trend je vizitkou naší hospodářské politiky. Pro mě je nepochopitelným paradoxem, že tady existuje zájem ze strany českých zpracovatelů využívat české dřevo a dávat mu vyšší přidanou hodnotu, ale stát nejenže nevytváří podmínky, naopak brání v některých případech svou neschopností zajistit trhem požadovaný certifikát FSC. Tato problematika není dlouhodobě řešena. Desítky upozornění na odpovědné pracovníky ministerstev jsou přehlíženy a ignorovány. Naléhavost situace už došla tak daleko, že ohrožuje podnikatelské prostředí. Sdružení, svazy, Hospodářská komora, asociace, družstva a další tlačí na vládu, ale ta situaci neřeší. Tedy na jedné straně dřevo vyvážíme a na druhé straně ho dovážíme. Nad tím zůstává rozum stát.
Vážený pane ministře, interpeluji vás ve věci neplnění termínu předložení koncepce jazykového vzdělávání Ministerstva školství na program jednání školského výboru Poslanecké sněmovny. Dosažené jazykové znalosti a dovednosti žáků jsou nedostatečné a nejsou plně v souladu s očekávanými výstupy RVP dokumentů, zejména při zohlednění skutečnosti, že se uvádí očekávaná minimální úroveň žáků. A já věřím, že vás v říjnu s tímto materiálem přesvědčím." Žádám vás proto o sdělení termínu, kdy předložíte koncepci jazykového vzdělávání na program jednání školského výboru, a jak to vidíte s termínem jejího projednávání. Děkuji vám za pozornost.
Já vám děkuji, pane poslanče. Vystoupí pan poslanec Jan Zahradník a bude interpelovat ministra životního prostředí Richarda Brabce ve věci Vodní záchranné služby v Kyselově.
Správa Národního parku Šumava oznámila, že hodlá neprodloužit nájem pro stanoviště Vodní záchranné služby v Kyselově na Lipenské přehradě. Právě to kyselovské přístaviště a stanoviště má nesmírný význam díky své ideální poloze v polovině Lipenské nádrže, také na druhé straně vlastně blízko ke státní hranici, a tak se záchranné akce mohou týkat jak českých, tak i rakouských turistů jezdících po nějakých plavidlech po Lipenské přehradě. Obracím se na vás, pane ministře, s následujícími dotazy.
Já vám děkuji a slovo má pan ministr životního prostředí.
Já jsem se byl v Kyselově podívat minulý týden s panem ředitelem národního parku a i jsem hovořil s panem ředitelem Bukáčkem jako šéfem záchranářů. A já jenom úplně kratičký exkurz do historie, ale důležitější je, co dál. Správa Národní parku Šumava převzala objekt těch bývalých garáží od Ministerstva vnitra v roce 2008 s podmínkou, že je v nějaké době vlastně zdemoluje a uvede ten pozemek do původního stavu. To znamená, že my bychom tomu určitě nebránili, něčemu, co je důstojná základna pro záchranáře. A to já si myslím, že by bylo nejlepší.
Rizika vyplývající z omezení tohoto systému lze zmenšit efektivní bilaterální spoluprací sousedních států, což vedlo k přípravě a podpisu předložené smlouvy. Na základě této smlouvy může také každá ze stran požádat druhou stranu o pomoc při ochraně svého vzdušného prostoru. Smlouva dále stanoví základní podmínky poskytování této pomoci, velení a řízení, řešení škod, trestní jurisdikce a další. Podrobnosti vyžadování pomoci při ochraně vzdušného prostoru a též kompenzace nákladů s tím spojených budou dojednány na úrovni ministerstev obrany obou států v prováděcích dokumentech. Tolik úvodem a děkuji za pozornost.
Děkuji panu ministru obrany Martinu Stropnickému a žádám zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Janu Fischerovou, aby přednesla svou zpravodajskou zprávu. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Takže to podporuji určitě, jako zpravodajka této smlouvy doporučuji postoupení do druhého čtení a přikázání tak jako organizační výbor zahraničnímu výboru.
Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Vidím přihlášku pana předsedy Sklenáka. Děkuji. Jinak samozřejmě jsem očekával, že se toho ujmou většinou zpravodajové, ale to se nedá nic dělat. Pan předseda je dnes aktivní. Tak v tom případě pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Paní zpravodajka navrhla totéž. Má někdo jiný návrh? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. prvé čtení
Předmětné smlouvy byly sjednány v letech 2004 a 2005 se zámořskými zeměmi a územími Spojeného království nebo s Nizozemským královstvím se zřetelem na jeho zámořské země a území. Česká republika a všechny uvedené zámořské země a území podepsaly příslušné mezinárodní dokumenty se záměrem automaticky vyměňovat informace podle společného standardu pro oznamování OECD EU. Vzhledem k nahrazení oznamování společným standardem je nutné ukončit platnost smluv o automatické výměně informací, o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb a o zdanění příjmů z úspor týkajících se těchto území. Výpověď v úvodu uvedené smlouvy není v rozporu s mezinárodním právem ani s právem Evropské unie a nebude mít dopad na státní rozpočet. Protože je smlouvou tzv. prezidentské kategorie podle článku 49 písm. e) Ústavy České republiky, je nezbytné, aby rovněž s její výpovědí vyslovil souhlas Parlament České republiky. A protože opět musíme dokončit legislativní proces, tak bych požádal potom paní zpravodajku o zkrácení lhůty k projednávání na 50 dní.
Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.
Děkuji za slovo. Doplním velice stručně pana ministra jenom v jedné drobnosti. Případně to můžeme probrat ve výborech. Toť vše z mé strany.